A k té druhé věci. Ale nemůže platit obojí zároveň. Buď můžete říkat, že si na to vláda mohla sahat v minulosti, jak chtěla, anebo říkat, že si na to vláda mohla sáhnout jenom ve chvíli, kdy byl důchodový účet v deficitu.
Zrovna on, který byl ve vládě, která příliš neinvestovala.
Děkuji, paní poslankyně. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Sklenák, po něm paní poslankyně Richterová. Já vás, dámy a pánové, znovu prosím o to, abyste přestali diskutovat v jednacím sále. Dostáváme se do situace, že není rozumět tomu, co říká řečník. Prosím vás o trošku velkorysosti a v tomto případě i kázně. Děkuji vám.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych si vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, také velmi dovolil požádat o chvíli pozornosti. Já si vám dovolím říct svůj pohled na věc. To jsou jejich slova. Do prosince loňského roku byla praxe taková, že bylo čistě na úvaze úřadu práce, jestli část toho příspěvku v poukázkách vyplatí. A ta praxe byla naprosto vyhovující a dostačující, protože to je právě ta situace, pakliže ti pracovníci vědí, že někde je problém a že někdo s těmi penězi skutečně hospodařit neumí nebo hospodaří divně, tak mohli sáhnout k této praxi. A to působí obrovské potíže. Takže my jsme dneska tady v situaci, kdy hledáme skupiny lidí, které vyjmeme z této povinnosti, místo abychom přiznali, že jsme se vydali na slepou cestu, a vrátili se k té praxi, tak jak to bylo, protože ta je, opakuji, naprosto dostačující. Mimochodem tento můj názor sdílí i Kancelář veřejného ochránce práv - možná jste získali jejich vyjádření, Národní rada osob se zdravotním postižením, která to podporuje, spousta organizací, která se zabývá touto problematikou. Tady vždycky někdo přijde a řekne, že se něco zneužívá a je potřeba přijmout zákon, který tomu zabrání. Takže tady prostě asi, zdá se, podle aspoň jednání na výboru, většina má pocit, že je potřeba zabránit zneužívání těch dávek. To jsou lidé, kteří nevlastní žádný majetek, protože kdyby vlastnili nějaký majetek, nemohou dostávat tyto dávky. Oni napřed musí všechno prodat, a až nemají nic, tak jsou v hmotné nouzi a dostávají tento příspěvek. A v této situaci ti lidé jsou. Oni musí, dámy a pánové, nakupovat to nejlevnější, co je. Oni vědí, kde se nakupují nejlevnější potraviny, kde se nakupuje nejlevnější oblečení a všechno, protože oni těch peněz mají skutečně velmi málo. A když jim řeknete, že někde jsou supermarkety, kde můžou uplatnit tu poukázku, tak pro ně je to tam prostě drahé. Samozřejmě my tedy, říkám, přivedeme spoustu lidí do problémů. To jsme ostatně slyšeli, nebo vyjádření generální ředitelky úřadu práce máme k dispozici. Projevila se zvýšená frekvence dotazů na konci roku 2017, v prvních měsících roku 2018, kdy plynuly dotazy zejména z obavy klientů z nového systému..." A tak dále.
Upřesňuji vyhlášení přestávky.
Milé kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, členové vlády, paní ministryně. Byla velice pozoruhodná. Děkuji za opravu. Paradox je, že dokonce i vláda Bohuslava Sobotky, sociálně demokratického premiéra, plánovala směřovat k vyrovnanému rozpočtu v roce 2019 či v roce 2020 a ty deficity postupně logicky snižovala. A byly to někdy velice tvrdé diskuse. Ale podstata té vaší argumentace je prostě postavená fakt divně u těch veřejných financí. A bylo by fér, kdybyste těm lidem řekli: Prostě my na to rezignujeme. My to, co jsme slibovali ještě před čtyřmi pěti lety, tak už prostě dneska neplatí. A ty bohužel tady neplánujete. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi.
Děkuji za slovo.
Paní ministryně se hlásí o slovo. Tak ještě v rozpravě pořád.
Pane poslanče, to je snad jasné. Já znova zopakuji, že bude tato Poslanecká sněmovna schvalovat státní rozpočet na rok 2019 a tam to bude jasné. Prostě ty peníze se zapojí do cash flow státního rozpočtu tak, jako tomu bylo ve všech předcházejících letech.
Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy z místa, rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo. Paní ministryně ne, pan zpravodaj ano. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych popsal proceduru hlasování, která je v tomto případě velmi jednoduchá. Rozpočtový výbor jako výbor garanční projednal tisk dne 29. června 2018 a doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí. Zaprvé hlasovat o návrhu na zamítnutí.
Jestli jsem tomu dobře rozuměl, přestože byla rozprava košatá, tak ale legislativně technický návrh nebyl podán žádný. Rozhodneme tedy o proceduře takto zjednodušeně. Na požadavek z pléna vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Můžeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí. Ještě jednou vás odhlásím, to bude asi nejjednodušší, a pokusíme se to napravit tím, že se znovu přihlásíte svými identifikačními kartami. Ještě jednou to odhlášení zkusím spustit.
Ti lidé pracují. Jsou to převážně srdcaři. Vyplňují v období daňových přiznání celou řadu, pomáhají lidem, kteří neznají, radí atd. A vykonávají svou práci po většinu dobře. Takže prosím, odlišujme to. A věřte, že já v rámci svých kompetencí si pořádek ve svém rezortu umím udělat sama.
Nyní dvě faktické poznámky. Pan kolega Skopeček a pan kolega Stanjura.
Ale paní ministryně, já jsem v tom svém příspěvku explicitně zmínil, že udávám data náročnosti nebo počtu hodin, které potřebují firmy na vyplnění nebo plnění daňových povinností. Respektive nejenom firemních daní, ale daní, se kterými se potýkají firmy. Nicméně odvozuji z toho, a myslím si, že tak nedělám chybně, že pokud máme jeden z nejsložitějších daňových systémů pro firmy, tak zároveň platí, že máme jeden z nejsložitějších daňových systémů i pro malé a střední podnikatele a pro živnostníky. Tak bych se vás zeptal, jestli opravdu si myslíte, že zatímco u firemních daní jsme na tom tak špatně podprůměrně, tak u živnostníků jsme na tom naopak velmi dobře a mají u nás velmi jednoduché daňové prostředí.
Já jsem se ptal paní ministryně, jaké personální důsledky nesou nezákonná rozhodnutí Finanční správy. Ona vyvrací něco, co nikdo netvrdí. Ta Finanční správa má někoho v čele. Kdo jiný nese politickou odpovědnost za nezákonná rozhodnutí Finanční správy? To podle mě říká všechno. To je zase od přístupu, protože velmi oblíbená věta, a vy to víte sama - my vám poradit nemůžeme, protože my o tom budeme rozhodovat. Ale je to tak v pořádku. Nevím, jak by komunální volby mohly ovlivnit zajišťovací příkazy.
Mohu rozpravu ukončit. A závěrečná slova zástupce navrhovatelů - pan kolega Munzar. Prosím, pane poslanče, máte závěrečné slovo.
Gros toho návrhu je, že se jedná o ulehčení životů těch, kteří si vydělávají sami na sebe. To je základ toho našeho návrhu. Já mohu chápat úpornou snahu paní ministryně financí o to hájit každou desetinku příjmu státního rozpočtu. Nicméně rozhodování o ekonomice státu nemůže být pouze z čistého účetního hlediska příjmů a výdajů státního rozpočtu, ale také z makro- a mikroekonomických dopadů a také z podmínek pro ekonomický rozvoj a pro podnikání. Ty peníze totiž z ekonomiky nikam nezmizí. Naopak. Nebavíme se tady totiž o tom, že takový podnikatel, když využije tuto možnost, bude mít nulovou nebo zápornou daňovou povinnost. Bavíme se tady o lidech, kteří vydělávají sami na sebe. Na ty IT specialisty, architekty, špičkové lékaře. Já si myslím, že musíme podporovat všechny skupiny podnikatelů, kteří se snaží vydělávat sami na sebe. Co jim nabízíme my jako stát? Co můžeme mít jako konkurenční výhodu? Nemůžeme jim nabídnout jednoduché podnikání s jednoduchými podmínkami? Protože o tom jsou výdajové paušály. O jednoduchých podmínkách a jednoduchém podnikání. Protože tento návrh vede k tomu, abychom je nechali v klidu pracovat. Proto prosím o jeho podporu. Proč nechtít, aby měli možnost využít možnosti daňových výdajových paušálů? Protože to je to, o čem dnes v rámci tohoto návrhu rozhodujeme. Jako trest třeba za samostatnost. Jako trest za to, že se mu daří. Trest za úspěch. Stát vždy u těchto lidí mezi jedním a dvěma miliony korun vybere pozitivní daň. Vykážou se příjmy, z toho se procentem odečtou náklady a ze zbytku se zaplatí daň. Jednoduché, efektivní, čisté i pro kontrolu ze strany státních úřadů. Osoby samostatně výdělečně činné mohou svůj čas a energii věnovat plně rozvoji svého podnikání a činnosti pro ostatní, a nikoliv byrokracii. Snižuje se tím tedy byrokracie.
Váš čas - výborně.
Ještě faktická poznámka pana kolegy Mariana Jurečky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, když se podíváte na nastavení společné zemědělské politiky od roku 2014, tak první věc, která je tam promítnuta, je degresivita pro velké farmy. A teď mluvím jako člověk, který vzešel z malé soukromé farmy svých rodičů, kteří ji vybudovali v roce 1990, a sám mám doma rodinné hospodářství. A dále v rámci přímých plateb, to znamená ta platba na plochu, zase mají i ti malí zemědělci bonifikovanou platbu na část výměry svých hektarů.
A nyní s přednostním právem paní ministryně financí Alena Schillerová.
Mluvil jste o studii, která se věnuje ale firmám, nikoliv fyzickým osobám. Takže ať jsme korektní, tak si to dovolím upravit. Ona ji sleduje u středně velkých firem bez zahraniční účasti. A teď k dalším věcem. Už jsem na to zvyklá, takže jsem zvyklá a připravená kdykoliv mluvit z hlavy. To znamená, této zemi absolutně chyběla systémová opatření. Proto taková podpora EET, kterou samozřejmě budu deklarovat i při projednávání novely zákona o evidenci tržeb. Dokonce v médiích si dovolím citovat šéfa daňové sekce, nebo sekce správy daní Komory daňových poradců, pana Ing. Hajduška, který řekl, že po vydání této metodiky tyto excesy v podstatě vymizely. Má takovou vlastní zkušenost z doby, kdy byl ministrem financí? Protože já se řídím zásadně zákonem, kompetenčním zákonem o Finanční správě, a nemohu zasahovat do vnitřních procesů Finanční správy, nemohu zasahovat do kontrol.
Nyní faktická poznámka pana kolegy Jana Volného. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
To znamená, nešlo vůbec o žádné krizové roky. Tak nepoučujte tady, že by zodpovědná vláda měla v době růstu vykazovat přebytkové rozpočty. My je vykazujeme ve výsledku a dost pravděpodobně ty schodky, které jsou predikované, budou významně lepší.
Nyní faktická poznámka pana poslance Jakuba Michálka, Zbyňka Stanjury, Jana Skopečka. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Mě ta vaše diskuse a rozprava velmi zaujala, takže jsem se chtěl zeptat. Pan poslanec Skopeček říkal, že ta vláda nemohla být normální nebo zodpovědná, pokud se pamatuji. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli ta vláda Mirka Topolánka byla nenormální nebo nezodpovědná.
Tak abych byl schopen odpovědět na poslední dotaz, musel byste říct která. - Jako on by řekl všechno. Byli to vaši drazí koaliční partneři, sociální demokraté, Jiří Paroubek a spol. Samozřejmě že ne. Samozřejmě že to víte. Podívejte se. Tak buď tomu nerozumíte, nebo úmyslně klamete tady kolegyně a kolegy. A jakou to má souvislost s tím, co projednáváme? Žádnou. A tomu říkáte systém. To jste pak snížila.
Nyní pan kolega Skopeček také s faktickou poznámkou, další, faktická poznámka Miroslava Kalouska.
Tak první půlku reakce už mně vzal kolega Stanjura. Tak mi řekněte, co teda platí. Byli jsme rozhazovační, protože jsme dělali deficity, které jste nám teď ukazoval, nebo jsme byli příliš restriktivní a zabrzdili jsme tu ekonomiku, co mi vyčítáte při jiných vystoupeních? Je z toho zřejmé, že to není racionální a věcný argument.
Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek a po něm paní poslankyně Věra Kovářová, také faktická poznámka.
Já jsem chtěl odpovědět jenom panu předsedovi Michálkovi, zda ta vláda byla, nebo nebyla normální. Konsolidovala ho. Znovu zdůrazňuji, že ten deficit za rok 2009, kdyby ta vláda nepadla, tak nemohl být 197, protože jsme měli připravenou novelu zákona o státním rozpočtu. Takže asi tak se ta vláda chovala. Chovala se zodpovědně, směřovala k vyrovnanému rozpočtu, ale něco zdědila.
Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, také s faktickou poznámkou.
Já bych ráda reagovala na slova pana poslance Volného prostřednictvím pana předsedajícího. Pane poslanče, my bychom si určitě nedovolili vás poučovat, protože víme, že jste odborníkem, který zasedá v rozpočtovém výboru. Nicméně co zde zaznívá z celé řady příspěvků, je to, že v době hospodářského růstu není možné mít takovýto deficit. Možná je to náš názor, nebo určitě je to náš názor, ale je to také názor, který říká většina ekonomických expertů, a mnozí z nich jsou i poradci pana premiéra a paní ministryně. Je dobré si připomenout situaci, která byla před lety, a je dobré se také z ní poučit. A díky také tomu, jakým způsobem se chovaly ty vlády v době krize, jste vy mohli čerpat. Tak na to nezapomínejte. A také nezapomínejte na to, že jednou tento hospodářský růst skončí a vy budete muset mít z čeho čerpat.
A nyní pan poslanec Marian Jurečka, řádně přihlášený v rozpravě.
Ale pokud to vyřešeno není, tak ten problém prostě trvá a pak smysl těch poukázek nadále trvá. A platí to jako vždycky. Pokud děláte nějaké represivní opatření kvůli skupině nepoctivých, tak to bohužel dopadne na ty poctivé. Mám dva dotazy: proč to není a kdy už to bude.
Pokračujeme v obecné rozpravě s těmi, kdo jsou přihlášeni.
Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Já jenom na úvod. Bylo by dobře, kdyby jeden ten tisk byl schválen. Máme k tomu dnes možnost, nicméně ten tisk 99 se zatím nevypařil. A pokud se týká účasti ministrů, zase to není nějaká výtka, je to spíše postesknutí. Tento tisk se výrazným způsobem dotýká resortu MPSV. Jsou tady dva názorové proudy. Také tady chci říci, že to není soutěž o tom, jestli zvítězí sněmovní tisk 89 kolegyně Jany Pastuchové, která je první na té startovní čáře při hlasování ve třetím čtení. O to tady vůbec nejde. Mluvil tady o tom Roman Sklenák. Já se k němu připojím. Velký problém je v lůžkových zařízeních dlouhodobé péče, speciálně v psychiatrických nemocnicích u dlouhodobě hospitalizovaných. To je další okruh problémů, kde mají s těmi povinnými poukázkami velký problém. A ten je potřeba řešit.
Prosím, pokračujte.
Už zde o něm hovořil Roman Sklenák. Je potřeba - a možná i pro média, protože tak jak jsem zaznamenal, tak média v tom možná trošičku tápou.
Návrh nebyl přijat.
Stanovisko je nedoporučující.
Kdo je proti? Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu jako celku. Děkuji vám.